Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Omlouvám se.
Smlouvy. Pokud jde o rozpravu, nemám žádnou přihlášku. Končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova.
Dámy a pánové, budu rád, když se vrátíte zase do sněmovny, abychom mohli hlasovat. A řeknu vám, co mě napadlo během těch vystoupení, která jsme tady tak dlouho poslouchali. Máme takové pochyby hygienické, jestli v tom není něco pro nás riskantního, jíst to v Kanadě ošetřené hovězí maso. Jedno z nich je Vancouver, který asi znáte. A ve Vancouveru zjistíte, že tam žije zhruba 15 tisíc mladých Čechů, Moravanů a Slezanů. Předpokládám, že většina z vás se děsí toho, kdybychom byli konfrontováni s tímto drsným kanadským stylem. Vidím, že to není tak jednoduché, protože existuje jedna nadnárodní korporace, milí kolegové, do které jsme vstoupili, a ta se jmenuje Evropská unie. A možná by vám někdo spočítal, kolik by znamenaly ztráty na našem hrubém domácím produktu. A já tady nemohu než opakovat to, co tady říkám celou dobu. Pokud bude přijata tato dohoda, tak to bude znamenat, že se usnadní vstup českého zboží na kanadský trh, že to bude znamenat snadnější přístup našich podnikatelů na trh kanadský. Kanada má podle mě obrovský potenciál. A záleží na nás, jestli ho chceme využít, nebo ne. Já bych nad tím, přátelé, neohrnoval nos. To mi připadá velmi nemoudré. Takže vás prosím, podpořte tu smlouvu.
Děkuji panu ministrovi za jeho závěrečné slovo. Požádám vás o novou registraci. Děkuji vám. Ještě před hlasováním o přikázání se hlásí pan předseda klubu KSČM Pavel Kováčik.
Děkuji za slovo. Mně to nedá, abych prostřednictvím předsedajícího nezareagoval na výtku, řečeno jemně, pana ministra Zaorálka, že jsme snad zlehčovali onu dohodu.
Tato zpráva konstatuje, že velkorysá redukce cel a netarifních překážek obchodu mezi Evropskou unií a Kanadou bude mít na českou ekonomiku pozitivní vliv s velmi malými reálnými důsledky. Čeští vývozci uspoří na dovozních clech do Kanady ročně 103 miliony korun, na netarifních překážkách odhadem dalších 77 až 109 milionů ročně. Kanadští dovozci uspoří na clech ročně 86 milionů, úspora na netarifních překážkách bude činit 34 až 48 milionů korun. V odhadech netarifních bariér však nejsou zahrnuty všechny nepřímé náklady, jako jsou časové prodlevy a dočasně osobní náklady. Výrazný propad českých vývozců do Kanady pravděpodobně v souvislosti s dohodou CETA nehrozí žádnému českému exportnímu odvětví. Dovozy kanadské produkce do Česka se pravděpodobně zvýší až o třetinu, zejména v potravinářských a textilních oborech. Přesto však zůstane obchodní bilance České republiky s Kanadou výrazně přebytková. Implementace dohody CETA by podle výsledků modelu a sektorových analýz neměla ekonomiku České republiky ovlivnit negativně, liberalizace zahraničního obchodu, byť tak vzdáleným a marginálním partnerem, přispěje k efektivní alokaci zdrojů. Tady chci upozornit, že ta procenta se vztahují k těm číslům v tisícinách procent celkového objemu. Dovolte mi teď trošku osvěty, která také vyplývá ze smlouvy mezi Kanadou a Evropskou unií. Máte představu, a mnozí z vás ano, nebudu chtít vás poučovat, o velikosti Kanady. Všimněte si, jaké kroky byly učiněny k tomu, aby tato smlouva byla uvedena v platnost. CETA je nejlepší a nejkomplexnější dohodou, jakou Evropská komise pro členské země Evropské unie kdy vyjednala. Superlativy. Ale tato smlouva zakazuje jakoukoliv další regulaci. A to je problém, ke kterému se dále vrátím. Kolik věcí si ale dneska, kolegyně a kolegové, vzpomenete, je, které bychom ještě rádi regulovali. Ten výraz "regulovali", řekněme, je příliš obsáhlý, ale máme snahu do něho zasáhnout zákonem a nějak omezit, nějak upravit. Tato smlouva nám v tom bude zabraňovat. Tato smlouva bude uvalovat velké sankce. Zatleskám. Dohoda CETA nebude nijak nutit nebo vést vlády k privatizaci nebo deregulaci veřejných služeb. Tak už nebudeme moci. Tato smlouva toto zakazuje. A slova, která jsem zde zmiňoval, jsou v těchto programech docela na čestných místech umístěna, a tak by mne velice zajímalo, jak kolegové z levice budou chtít svým voličům zdůrazňovat, proč díky smlouvě CETA nebudou moci splnit to, co jim slibovali. Tak tady se dozvíme za čtyři roky, že objektivní důvody a mezinárodní smlouva CETA té zlé Evropské unie nám brání plnit naše volební sliby.
Je to země, která zkouší balistické rakety, na kterých má nápisy o vyhlazení jediné demokracie na Blízkém východě z povrchu zemského. A já rozhodně nepodpořím to, aby moje jméno bylo spojováno s tím, že jsem jakýmkoliv způsobem přispěl, že takováto země , takováto země si přijde na atomové technologie. Proto já osobně tuto smlouvu nepodpořím.
S přednostním právem pan předseda Stanjura, po něm pan poslanec Šarapatka.
On je vlastně totožný, předtím to byl poslanecký návrh poslanců z KSČM, v tomto případě je to vládní návrh, ale ty texty jsou úplně obdobné, úplně stejné. Argumenty nebudu opakovat. Myslím si, že my, kteří jsme hlasovali proti poslaneckému návrhu, bychom měli rozhodně ve třetím čtení hlasovat i proti tomuto vládnímu návrhu, protože ty návrhy jsou úplně stejné.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Írán samozřejmě jadernou energetiku dávno vlastní, dávno ji provozuje. A to, jestli my dodáme nebo nedodáme nějaký díl, nemá vůbec žádný vliv, akorát se tím připravujeme o možnost komerčních dodávek a výnosné výroby v oboru, kde jsme kdysi byli jednoznačnou špičkou. Děkuji vám.
Děkuji. A podle jejích informací pro výbor pro obranu to monitorovací centrum nemá žádné informace o porušování dohody mezi Evropskou unií a Íránem.
A v návaznosti na to, že to bylo schváleno Radou bezpečnosti Organizace spojených národů, pak Evropská unie vydala dvě nařízení. A ta dvě nařízení - jejich smyslem bylo ukončení izolace Íránu v jaderné oblasti. A já mohu potvrdit to, co tady řekl poslanec Gabal, protože to je věc, která mě samozřejmě nutně musí zajímat. Je to prostě šance, kterou ta země má. A mně připadá, že je to skoro naše povinnost těm, kteří usilují o to, aby se Írán pohnul i jako nejenom ekonomika, ale jako společnost jinam, tak jsou vlastně naši spojenci. A je to podle mne cesta naopak ke stabilitě a nemyslím si, že by to bylo něco, co by nás ohrožovalo. O tom jsem - zase musím říci - pevně přesvědčen.
Děkuji panu ministru zahraničí. A to byl zatím poslední přihlášený do rozpravy. Hlásí se někdo další do rozpravy? Není tomu tak. Končím tedy obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Zahajuji rozpravu podrobnou, do které se taktéž nikdo nehlásí.
Vážené paní a pánové, pokud nikdo nemá žádný návrh, tak navrhuji zkrácení lhůty k projednání mezi druhým a třetím čtením podle zákona o jednacím řádu.
Na kolik dnů, prosím? Eviduji jeho návrh. Ptám se, kdo další se hlásí do podrobné rozpravy. Pokud se nikdo nehlásí, končím podrobnou rozpravu. Ptám se na závěrečná slova. Je tady žádost o odhlášení.
Jenom k tomu návrhu, který bychom teď měli hlasovat.
Zahajuji hlasování o zkrácení lhůty pro třetí čtení na sedm dnů. Návrh na zkrácení lhůty pro třetí čtení byl přijat a já končím druhé čtení tohoto návrhu zákona. Tímto návrhem jsme se opětovně zabývali 6. dubna na 56. schůzi Poslanecké sněmovny, kdy jsme přerušili obecnou rozpravu. Ptám se na případná vystoupení pana navrhovatele, případně pana zpravodaje. Není zájem.
To je klasický příklad úřednické deklarace: my bychom rádi, my všechno chceme, ale nevíme. Je to prostě smlouva, ke které snad ani není možné při nejlepší vůli přijmout kladné stanovisko. Co však nechápu, je, že se s ní málo hovoří o českých zájmech. Jsem rád, že pan ministr již zasedl. Čekal jsem, že v této smlouvě by se mohl objevit nějaký prvek, který by toto do budoucna zapovídal. To znamená jedna unie, jedna zahraniční politika, minimálně jedna vízová politika, ne rozdělená podle toho, jestli se jedná o Francii a Německo na jedné straně, popřípadě Českou republiku, Slovensko, Maďarsko na druhé straně. To považuji za základní problém mimo to, že byla vytažena a expolována z té obchodní smlouvy jako smlouva samostatná. A to je ta otázka, která tady zůstává.
Žádnou další přihlášku neeviduji, v tom případě končím rozpravu a táži se na případná závěrečná slova. Je zájem o závěrečné slovo?
Dámy a pánové, já vám přeji dobré odpoledne. Protože já jsem přesvědčen, že v případě této smlouvy se dá definovat český zájem velice jednoduše, není třeba kolem toho tak dlouho mluvit. A je to tak prosté, jak říká Hamlet, jako lhaní, a já vám to řeknu velice rád a řeknu vám to velice krátce a vy budete podle toho v této sněmovně hlasovat. A já vám řeknu ten český zájem, který spojuje ty smlouvy. Představte si, já bych se vás zeptal, co je v této smlouvě nebo v těchto smlouvách proti našim zájmům? Nám se prostě otevírá stabilní trh. Oni mají dneska v Kanadě excelentní vědecká pracoviště. Pro nás je to obrovské terno, pokud budeme s nimi moci spolupracovat, dokonce na konkrétních projektech. Má to celou řadu důvodů, a jestli tady bylo zmíněno takovým ironickým způsobem, že se komplikuje NAFTA, tak si myslím, že to je velice zjednodušené vidění. Tato smlouva poskytne platformu podnikatelům v Kanadě. Pro nás je to obrovská šance. To je prostě jednoznačný ekonomický zájem České republiky! Já vůbec nechápu, jak tohle může někdo zpochybňovat a někdo tohle může vidět jinak. Jsme snad industriální země? Jsme exportně orientovaná země? Žijeme z toho, jak nám tento export roste? Já bych spíš rád slyšel někoho, kdo mi soudně řekne, proč tady na pětkrát předkládám tuto smlouvu. Tady je někdo, kdo si myslí, že je to pro Českou republiku špatně? Ne já abych vysvětloval, proč je špatně to podepsat. Já o ní nemám žádných pochyb.
Vysoké zdanění používání fosilních paliv a nedostatek energie, zejména v zimě, kdy přichází necelá desetina sluneční energie ve srovnání s vegetační sezónou. Dámy a pánové, jsou nějaké staré pravdy, které bych rád připomněl. Například to, že sedláci říkávali: voda přitahuje vodu, nebo les přitahuje vodu, nebo na suché pole neprší. Sedláků, těch pravých, je čím dál tím méně bohužel a s nimi mizí i selský rozum. Místo toho se v klimatizovaných místnostech debatuje o klimatu a vytvářejí se modely odtržené od reality. Výsledkem takových modelů je i text Pařížské dohody. Jsou zde ještě další zajímavé myšlenky - myšlenky, které se týkají role médií a politiků v tomto složitém vědeckém sporu, který tady už je od dob Josefa Frejlacha na konci 19. století. Pěkně o tom píše ve svém článku profesor Miroslav Kutílek. Ptá se oprávněně, proč se média ujala úkolu propagovat katastrofické předpovědi o vývoji podnebí. Významnou roli podle něj tu hraje nepochybně jakási zděděná úzkost, vědomí dávných katastrof, které postihovaly lidstvo od doby jeho zrodu. Média tedy vyhovují podvědomému strachu lidstva z globální katastrofy a zároveň touze být jejím svědkem. Doporučuje se také, aby katastrofické příběhy byly zakončeny happy endem. Ustoupili tlaku médií, nebo se dokonce svezli na vlně oblíbenosti katastrofických vizí? Nebo se máme domnívat, že přijali scénář o globálním oteplování jako zástupný problém, kterým zaretušují svou nízkou míru odpovědnosti, když se jedná o konkrétní úkoly ochrany životního prostředí? - Potud profesor Kutílek, volně citováno. Já k tomu dodávám to, že jednoznačně slova pana profesora Kutílka mohu potvrdit. Myslíme to opravdu vážně, že tyto země budou Pařížskou dohodu dodržovat? A také k tomu chci dodat, že boj s klimatickou změnou je výborný byznys. Jednak se bude ročně přerozdělovat sto miliard dolarů vládám rozvojových zemí, jejichž režimy mnohdy nejsou vzorem demokracie a kde se tyto peníze mohou propadnout do černých děr jejich ekonomik a skončit v pochybných projektech spojených s korupcí. Nakonec nemusíme chodit daleko. Na solární byznys u nás doplácíme z veřejných peněz, tedy z peněz nás všech, ročně 45 miliard korun. A jsou zde ještě dvě věci, které jsou nové ve srovnání s minulým projednáváním Pařížské dohody. Prezident Spojených států amerických Donald Trump vyhlásil, že jeho země stahuje svůj souhlas s Pařížskou dohodou. Plní tím samozřejmě svůj volební program, což v západní společnosti v současné době není zvykem. Toto rozhodnutí je správné a považuji jej za velmi odvážné. Je třeba říci, že zastánci Pařížské dohody byli velmi překvapeni. Protože Donald Trump stahuje podpis USA pod dohodou, padá i z dohody vyplývající závazek USA tento podíl významně snižovat. To, že se občané Spojených států o to budou snažit stejně, že budou rozvíjet nedotované alternativní zdroje energie, že budou podporovat nedotovanou elektromobilitu jako své osobní rozhodnutí, je jasné a nijak to nesouvisí s tím, zda Spojené státy budou signatářem Pařížské dohody, či nebudou. Do Ameriky se opět začíná vracet svoboda a ta je velkým tahounem rozvoje, což neplatí o různých regulacích, které zanášel do Spojených států bývalý prezident Obama. Vzhledem k tomu, že pro všechny levicové intelektuály, ekologické i lidskoprávní aktivisty je komunistický režim v Číně horší než sám ďábel, je jejich důvěra v to, že Čína bude Pařížskou dohodu po dobu celého století dodržovat, poněkud komická. Kde se bere jejich důvěra v Čínu, která neuznává patenty, kopíruje kdeco a zaplavuje světový trh levně vyrobeným zbožím, aniž by brala ohled na lidská práva, sociální práva a životní prostředí? Tato doba nastala Trumpovým rozhodnutím a Čína nyní důležitě přebírá odpovědnost za osud světa.
Proto je důležité - cituji dále -, aby se i Česká republika angažovala ať již prostřednictvím svých profesních a zájmových sdružení a komor, národních certifikačních orgánů, ale samozřejmě i na úrovni státní správy a diplomacie v implementaci opatření dohody a aktivně usilovala o zastoupení ve výborech CETA. V tomto ohledu je důležité sledovat aktuální problémy výzvy mezinárodního obchodu s Kanadou etc., etc. Protože pokud se doposud v tomto nepodílely a ve výjimkách z této smlouvy nejsou uvedeny, tak mají smůlu. Ale v rámci globálního obchodu nic nebrání jakékoliv firmě, i české, mít matku v Kanadě a využívat výhod smlouvy CETA ve svůj prospěch. A ty nevýhody půjdou na stranu státu. Protože ten je dle smlouvy CETA partnerem investora, který uplatňuje své nároky na státu, a ne na tom, kdo mu způsobil tuto škodu. Tolik částečná citace z Technické univerzity v Liberci. Vřele doporučuji si to přečíst podrobně. Je tam velice hodně grafů, tabulek, výpočtů. Stojí to za to a ta analýza opravdu je docela zajímavá. A možná každá obchodní smlouva, pokud to není vyloženě o přátelství, by měla být vybavena takovýmto doprovodným materiálem. Děkuji tímto Technické univerzitě v Liberci. O tom jsem tady už hovořil. Co je ale zajímavé, je, že většina evropských států - s výjimkou České republiky - si chrání svůj dopravní trh. Přednedávnem jsme tady projednávali, docela bouřlivě, jestli si pamatuji, nový zákon o taxislužbě a podobných. Nové způsoby chápání ekonomiky, nové způsoby využívání práce strojů na úkor práce lidí, nové způsoby finančního postupu, nové způsoby oceňování práce. V uvozovkách proto, protože ona vlastně není nekalá, ona vychází z principu uvolnění ekonomiky, uvolnění trhu v možnostech. My to nějak máme v zákoně ošetřeno a nyní se hovoří o tom, že by se to mělo jasně definovat a upravit, aby se nemohl vykládat ten zákon různě. Protože stát nebude moci regulovat, když začne - a na to jsem se úmyslně ptal, kde mají sídlo tyto společnosti. A to je jeden z oborů, který je aktuální. Tento problém se ukazuje jako nový problém. CETA tím, že vznikala sedm let, tak jistě uznáte, že problémy Průmyslu 4.0 regulovat nemohla, neznala je. Hledá se cesta daňových systémů, uplatnění. Hledá se cesta, řekněme, regulace v určitých oborech a oblastech. Pokud vstoupí v platnost smlouva CETA, milí přátelé, můžete na to zapomenout. Třeba tu taxislužbu si některé státy daly do výjimek. Raději. Kdyby náhodou. Dokonce hlavní město Brusel šlo tak daleko, že si to dalo přímo, že chce testovat potřebnost těch služeb na množství občanů a obyvatel využívajících tyto služby. To byla půda, kdy se tato smlouva docela obšírně ve výborech Evropského parlamentu diskutovala a docela podrobně se probíraly výhrady.
Dobré odpoledne, dámy a pánové. Jen si dovolím zmínit, že pan poslanec Babiš se stále zdráhá navrhnout projednání jeho novely zdanění jeho korunových dluhopisů. Ubezpečuji, že to znovu navrhnu na zářijové schůzi. Ale znovu k této pragmatické věci. To, co zajímá Poslaneckou sněmovnu i veřejnost. Navrhuji, abychom tento bod zařadili na středu odpoledne. Jestli projde jeho návrh, tak tedy po - jako druhý bod, čili po bodu pana kolegy Kováčika.
Já vám také děkuji a nyní vystoupí pan poslanec Jan Skopeček se svým návrhem na změnu pořadu schůze.
Navrhuji nový bod, který nese název Zrušení či snížení dálničních poplatků. Proto bych byl rád, abychom otevřeli debatu, jak třeba na příští rok alespoň částečně snížit či zrušit poplatky za dálniční známky pro osobní automobily. Nemířím tím samozřejmě k nákladní dopravě, ale mám pocit, že si naši řidiči nezaslouží platit za takto nekvalitní veřejný statek takhle dramatické peníze. Jenom připomenu to, že od řidičů vybírá stát peníze i formou spotřební daně z benzínu, DPH z benzínu, podnikatelé platí silniční daň. Čili těch prostředků, které stát vybírá od řidičů na to, aby mohl tyto peníze investovat zpátky do infrastruktury, je celá řada.
Děkuji, ale ještě vám běží čas.
Já bych poprosil, aby se to zařadilo na zítřek po pevně zařazených bodech.
Dobře.